Děkuji vám za pozornost.
Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě k tomuto bodu.
Děkuji za slovo.
Prosím vás, když to funguje v zemích právě jako Velká Británie, Německo, jsou to snad země méně tržní, než je naše země? Já si to opravdu nemyslím. Nebo snad více socialistické? To si také nemyslím. Takže nebuďme prosím papežštější než papež. A co se týká regulace prodejní doby o svátcích, ať už státních, nebo ostatních, která je běžná ve většině zemí Evropy, tak nevidím jediný důvod, proč by Česká republika měla být výjimkou. Úplně na závěr. Ale tady si můžeme trošku ušetřit práci. Podívejme se prosím k těm sousedům, kde to funguje celá desetiletí. Kdyby to bylo nefunkční opatření, nepochybně by to v Německu, které je na ekonomické špici Evropy, dávno zrušili. Neděje se tak. Děkuji za pozornost.
Děkuji, panu poslanci Jiřímu Miholovi. Pardon, omlouvám se, pane předsedo, omlouvám se. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Omlouvám se kolegyni, ale fakt jsem se hlásil už delší dobu. Ten klíčový argument, proč navrhujeme zrušení tohoto zákona, je svoboda. To je argument. Je tady jasná nerovnost mezi těmi, kteří mají 199 a 201 metrů čtverečních. Jedni prodávat mohou, druzí ne. A to se nedá vysvětlit. Já nechci přesvědčovat ty, kteří ten zákon podpořili. Našel jsem si čísla a ten zákon podpořila sociální demokracie, KDU-ČSL a Komunistická strana Čech a Moravy. Ta většina nebyla nijak dramatická. Pak se ten zákon vrátil do Senátu. Co mě dneska zarazilo, bylo vystupování zástupců poslaneckého klubu hnutí ANO. Protože v minulém volebním období jsme měli stejný názor jako občanští demokraté. Hlasovalo se o tom dvakrát. A já bych potřeboval ten názorový veletoč vysvětlit. Možná bychom mohli použít to okřídlené, které známe z Hradu, "jen blbec nemění své názory", ale to mi úplně nestačí. Hlavně to neměnit. A pokud si vzpomínám na předvolební debaty, tak skoro všichni kandidáti ze všech politických stran říkali: Ta naše legislativa je příliš složitá. Přijímáme jeden zákon za druhým. Jednu novelu za druhou. A pan předseda Mihola nemá pravdu, že to je taková úplná priorita - to je ten příští bod. My jsme také nesestavovali ten program, ať to dáme za sebou. Nicméně v tom prvním balíčku zákonů, které jsme navrhli, jsme navrhli, ano, zrušení několika podle nás zbytečných zákonů. A to je příklad jednoho z nich. Ale říkám, vás přesvědčovat nechci. Co to je za argument, že to platí ve Francii? Ta slova o tom, jak lidé budou lepším způsobem trávit státní svátky, tady zaznívala. Ale jiní, zejména tady z těch levicových lavic, to používali velmi často. No tak to v podnikání tak úplně jednoduché není, když vám vypadnou tržby. Ale nic proti osobním nákupním zvyklostem. My aspoň navrhujeme zrušení těch zákonů, aby se to snížilo. Už jen tak mimochodem - slyším to velmi často, o té programové blízkosti hnutí ANO a ODS. První návrh zákona předkládal pan poslanec Blažek. Třetí bod, třetí možnost programové shody. My jsme pro, vy jste proti. Jak to bude u příštího bodu se ani neptám, tam si to dovolím odhadnout, jak to bude u EET.
Děkuji, panu předsedovi klubu. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se vyjádřila k poslaneckému návrhu zákona jako jedna ze zpravodajek senátního návrhu zákona o prodejní době z minulého volebního období. Moc dobře si ještě pamatuji, jaké peripetie nás provázely celým jeho projednáváním. Selským rozumem můžeme říci, že zákazník má pouze jednu peněženku a pouze jeden objem peněz. Dalším, co tu zaznělo, že zaměstnanci přišli o příplatky za svátky a dny pracovního klidu. Upozorním i na svobodné rozhodnutí zaměstnanců, zda do práce půjdou, či nikoliv. Bohužel se jich nikdo neptá.
A potom, jaký vztah má dobrovolnost k tak výrazné sankci podle § 9, kdy ta sankce je od 20 do 50 tisíc? To mi připadá trochu kontraproduktivní. To jsou všechny herbáře! Jestli máte doma někdo herbář a bude povinnost registrovat tyto sbírky a ta povinnost bude i pro soukromé subjekty, budete muset registrovat svůj herbář. Ta jednotka dědičnosti je tam funkční. Tam prostě najdete funkční geny. To znamená, to se bude týkat ale úplně všeho. Pokud by to bylo povinné. Protože těch vědeckých institucí se to bude týkat.
Není to tak. Já vím, že ono se to různě hodí. Pokud by se mělo toto regulovat, tak si myslím, že to je úkol odborů, je to úkol organizace práce v těchto marketech. To je moje otázka. To je nějaká jiná část naší společnosti? To je realita. A ty tady nikdo nehájí. Ti mohou chodit do práce furt. Tak buď hajme všechny, anebo nikoho.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Poprosím sněmovnu o klid.
Děkuji za slovo. Teď ten závěrečný dotaz je naprosto přesný. Je zbytečné další regulaci podporovat.
Můžete být chvilku v klidu! A kdo diskutujete o něčem jiném, přejít do předsálí! Prosím, pokračujte.
Děkuji. Ale děkuji za to vyjednání klidu. Lepší regulace je většinou žádná regulace.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Situace v den svátků, pokud je, tak je následovná. Takže většina našich odběratelů běžně funguje tak jako "na svátek nic nechceme". To jenom k tomu vyjádření, že všem stoupají tržby ve svátek. Je to úplně opačně. Svátek je zhruba třetina. Protože oni mají ten režim tak neuvěřitelně náročný. Jednou ráno, jednou večer, každá druhá sobota, někdy také pět sobot a nedělí za sebou. Takže takhle to funguje v tom oboru, o kterém tady teď jednáme a nemáme o tom žádné informace. Jenom to, že někde jedna paní povídala. Takže jenom proto, abyste měli ty informace trošku z druhé strany.
Jednoduše. Jestli mluvíme o svobodě, tak to musíme vnímat i takto.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Nemá zájem. V rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu a návrh na vrácení nebyl podán. Je tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Upozorňuji tedy, že bychom museli rozhodnout o případném pokračování.
Bude se jednat o zařazení nového bodu do pořadu této schůze - rozhodnutí o vydání pana poslance Svobody. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hned v úvodu upozorním, že bylo navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Poprosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Náhrada za ztrátu na výdělku se stanovuje dle platného zákona jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu či po uznání choroby z povolání, k němuž se případně připočítává invalidní důchod, pokud je poskytován z téhož důvodu. Problém nastává v případech, kdy u poškozeného dojde s ukončením pracovní neschopnosti také k ukončení pracovního poměru a přitom je u tohoto poškozeného zachována část jeho pracovní schopnosti, tedy nejde u něj o plnou invaliditu. Takto poškozená osoba se v takovém případě stane uchazečem o zaměstnání na úřadu práce. A nejčastěji právě v tomto období dochází k výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku, přičemž zde ale chybí pro výpočet poúrazový příjem. V praxi to pak ale znamená, že při každé valorizaci minimální mzdy dojde k poklesu reálné výše náhrady za ztráty na výdělku. Jinak řečeno, každé zvýšení minimální mzdy znamená pro tyto poškozené snížení jim vyplácené renty. Při současném trendu opakovaných valorizací minimální mzdy, který při dobré ekonomické kondici České republiky zřejmě bude pokračovat, dochází u některých poškozených vícekrát k poklesu náhrady za ztráty na výdělku, což považujeme za diskriminační a nespravedlivé. Tím bude zajištěno, že nebude docházet při valorizacích minimální mzdy ke snižování reálné výše poskytované renty u již zmíněného okruhu osob. Tomu jsme přizpůsobili i znění přechodných ustanovení. Vzhledem k tomu, že nová vláda byla sestavena až v polovině prosince 2017, však nemohl být tento záměr realizován. Je tedy potřebné přechodná ustanovení upravit, k čemuž je nutné projednání ve standardním legislativním režimu. Pokud se týká negativního stanoviska vlády, tak vláda se v prvním bodu hlásí k věcnému záměru předložené novely a považuje její cíl za správný. V bodu 2 je obsaženo již zmíněné riziko nepřípustné pravé retroaktivity dané zněním přechodných ustanovení. Pokud se týká další části vládního stanoviska v bodu 2, pak názor vlády za předkladatele nesdílím. Není pravdou, že náhrady za ztráty na výdělku jsou poskytovány bez smluvního základu. Zaměstnavatelé musí být ze zákona pro tyto účely povinně pojištěni a pojistka se mezi těmito stranami, to znamená zaměstnavatelem a pojišťovnou, uzavírá smluvně. Velká spousta smluv a dohod, u kterých není zákonem obligatorně určena písemná forma, je mezi stranami uzavírána ústně či konkludentně. Rozhodně ale v praxi není obvyklé, aby náhrada za ztrátu na výdělku byla vyplácena bez jakéhokoliv souhlasného projevu obou stran a bez stanovení právního důvodu k výplatě. Pokud se týká bodu 3 stanoviska vlády, chci zdůraznit, že nebylo ambicí předkladatelů řešit renty u příslušníků bezpečnostních sborů a u vojáků z povolání, byť přiznáváme, že i tyto skupiny zaměstnanců by si to rozhodně zasloužily. Jsme však připraveni se při projednávání ve výborech zabývat i tímto úkolem a najít vhodné řešení už nyní. Vážené kolegyně, vážení kolegové, připravili jsme tuto jednoduchou novelu, abychom odstranili diskriminaci zmíněné skupiny poškozených pracovním úrazem či chorobou z povolání.
Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Konstatuji, že v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení ani návrh na zamítnutí. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Omlouvám se. Teď mě tady upozorňují, že pan poslanec Vácha měl návrh na jiný garanční výbor? Jedná se o hlasování číslo 37, přihlášeno je 176 poslanců, pro 143, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru k projednání. A tady už se nám hlásí pan poslanec Vácha.
Děkuji za slovo.
Školský výbor. Žádný další návrh jsem nezaznamenal. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem a já jej končím. Poprosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V zásadě nejde o nic jiného než o to, aby se změnila stávající praxe, kdy k přihlášení k tzv. trvalému pobytu stačí vlastně souhlas nájemce uživatele bytu a vůbec se nevyžaduje souhlas vlastníka toho či onoho objektu. Pokud jde o stanovisko vlády, kdybych řekl nějakou stupnici negací, tak bych ten názor vlády označil jako velmi mírně negativní. Já si myslím že ano, a proto navrhuji, abychom to propustili do druhého čtení. Snad ještě jenom poslední věta.
Myslím, že všechno řekl již předkladatel.
Nyní přečtu omluvu pana místopředsedy Jana Hamáčka z celého dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvilku eviduji tři přihlášky.
Nechci vůbec zlehčovat problémy, které se pokouší řešit, to znamená to, co tady můj ctěný kolega Blažek řekl, že někdy jsou majitelé bytů obtěžováni návštěvami zejména exekutorů kvůli lidem, kteří tam údajně bydlí, údajně tam mají nějaký majetek, a často je to dosti nepříjemné.
Máme téměř připravenu novelu zákona o evidenci tržeb.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Paní ministryně mi nahrála, nevím, jestli úmyslně, nebo ne, ale to nevadí. Já to nemám rád. A pak říká - jsou tam chyby, vždyť to je úplně něco nového, neměli jsme se kde učit. Tak platí buď první, nebo druhé. Buď máme zkušenosti ze 17 evropských zemí, tam ty chyby bezesporu odstranili a nemuseli jsme je dělat my. A teď přečtu odstavec, paní ministryně, který jsem poprvé nečetl, který souvisí s tím, co říkáte. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení EET nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. Bohužel, tato vstupní úvaha je základní filozofií napadeného zákona a není řešitelná odstraněním pouze několika jeho nejkřiklavějších zásahů do soukromí a svobody podnikání." Ten jazyk ústavních soudců je tak pěkný. To je ta základní filozofie, se kterou nesouhlasí toto disentní stanovisko. Ale pořád mají pravdu tito soudci. Je to marginální část celkových daňových příjmů státu. V kterém oboru ekonomické činnosti nejvíc bují šedá ekonomika? První dotaz. A druhý dotaz - je v tomto oboru již zavedena EET? Počkám si na odpověď, když tak můžeme i polemizovat. Mají všichni podnikatelé stejnou povinnost, nebo ne? Narovnali jste podnikatelské prostředí, nebo ne? A třetí, čtvrtá vlna zrušena, odložena není. To je důležité. Samozřejmě o tom budeme rozhodovat my v tomto volebním období. Ale každým dnem, kdy platí první a druhá vlna, dokazujete, že není rovnost podnikatelského prostředí. Když se oháníte rovností podnikatelského prostředí, proč jste to nezavedli najednou pro všechny? Já s tím nesouhlasím.